Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 99 poslanců, pro 35, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je doporučující.
Hlasování pořadové číslo 13, přihlášeno 99 poslanců, pro 93, proti nikdo. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Výbor k němu stanovisko nepřijal.
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.
Stejně jako u předchozího bodu k němu ústavně-právní výbor stanovisko nepřijal. Nyní se vracíme k návrhu A ústavně-právního výboru. Jedná se o technickou změnu zákona o veřejných rejstřících. Stanovisko výboru je doporučující. Pardon, pardon. Takže ještě jednou.
Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti nikdo. Další návrh.
Teď nás čekají dva návrhy kolegy Kohoutka. Stanovisko výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro. Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 99 poslanců, pro 93, proti nikdo. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti nikdo.
Nyní se dostáváme na závěr. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Nyní již budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Stanovisko výboru je doporučující. Tak teď budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
A vím to velmi dobře, protože i můj praktický lékař s covidem byl léčen a bohužel zemřel. Takže já ty věcné a právní argumenty chápu velmi dobře, teď bych potřeboval ještě ty argumenty odborné. Nazval jsem ho vánoční svátky a lyžovačka. Kdy budete mít, vládo České republiky, odvahu říci veřejnosti, jaké budou letošní Vánoce? To asi nebudou, to asi víme. Pojedou na svátky do našich hor? Já jsem z Krkonoš, takže tam jsme zvyklí na velký příval turistů z velkých měst, ale máme zde Orlické hory, krásnou Šumavu, Jeseníky a mohli bychom jmenovat i Krušné hory, když koukám na kolegyni. Samozřejmě můžeme, ale ti lidé chtějí mít informace, by se připravili. Potřebují se připravit, aby věděli, jestli mají tu techniku připravit, jestli mají zasněžovat, jestli ti turisté přijedou, jestli budou ubytovaní, jestli to bude fungovat. Takže tam je potřeba se připravit a bylo by potřeba říci, co bude. Jenom slibovat. Není nic jednoduššího, než zase podlehnout mediálnímu tlaku či vašim PR poradcům, tak jak jste to předvedli již na začátku tohoto léta. Netýká se to vás, pane ministře zdravotnictví, protože v tu dobu jste byl ještě v Brně. Na nic jste nereagovali. Do toho všeho se teď ještě budete mezi sebou koaličně hádat a ukazovat jeden na druhého, kdo za to může. To je výborná vláda! Už jen čekám, kdy na sebe začnete podávat trestní oznámení nebo jiné oblíbené prvky politického předvolebního boje. Víte, nechte to na voličích. Oni nám to sečtou podle zásluh všem a již velmi brzy. Takže chci slyšet, jak to bude na Vánoce, a bude, nebo nebude lyžovačka? Ať již v našich horských střediscích, anebo v Rakousku, nebo Itálii, kam naši lidé velmi často rádi jezdí. Supermarkety ve městech jedou a zisky odcházejí do zahraničí, vy na vesnicích nebo v malých městech máte smůlu, pokud nemáte supermarket, který by prodával. Buď si zajedete, anebo prostě si dojděte pouze do té sámošky, kterou tam provozuje místní Vietnamec nebo malý řetězec. Ta nelogičnost. Já nevím, jestli to mají v Kauflandu, jestli to mají v Lidlu, ano v Tescu mají oděvy. Nevím, jestli tam mají boty. Ještě že mohly děti odjet na tábor, to bylo super, že jste to rozvolnili, našetřila jsem nějaké peníze, abych vůbec mohla zahájit školní rok, protože ten je pro nás vždycky velmi náročný ekonomicky, přestože máme v Ústavě a v Listině napsáno, že u nás je vzdělání bezplatné. Vzdělání možná takové, ale to ostatní už si musíte koupit. A já myslím, že mnoho z vás maminek by tady řeklo, kolik stojí zahájení školního roku pro jednotlivé ročníky základních škol. Bohužel už nedostala, protože jste zavřeli. Tím, že jste zavřeli i školy, tak celkem v pohodě děti zůstaly doma, ale teď nastává situace, kdy už ty děti možná do té školy půjdou. Asi tuší, že jsem nesvéprávný a nevím, jaké boty si chci koupit, nebo mně chtějí vnutit něco, co bych zrovna já nechtěl. Takže pravidelně se mně věnuje dostatek lidí, kteří tam jsou. Takže mně stačí, když se mně bude věnovat jedna prodavačka, jedna může určovat počet lidí v tom daném obchodě a lidé by si mohli koupit, za těch podmínek, které jste stanovili, 15 metrů čtverečních na jednoho, nemám s tím jediný problém. Zvažte to, protože ta nelogičnost ve vašich opatřeních je šílená.
, který přispívá k informování veřejnosti o aktuálně platných opatřeních.
Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 103 poslanců, pro 102, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.
Nyní již v pořadí daného návrhu doprovodného usnesení.
Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 102 poslanců, pro 41, proti nebyl nikdo. Další návrh. Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 102 poslanců, pro 48, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 103 poslanců, pro 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.
b) došlo k urychlenému spuštění proplácení žádostí COVID - Kultura II, které se doposud nezačaly vyplácet.
Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Další návrh. Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 103 poslanců, pro 54, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 103 poslanců, pro 35, proti nebyl nikdo. Dámy a pánové, já v tuto chvíli přerušuji hlasování.
K těm bohatým a chudým. Prosím vás, poslala jsem vám grafy, všem členům rozpočtového výboru. Porovnávala jsem tam návrh pana premiéra, pana prvního vicepremiéra, tam je jednoznačně pro všechny skupiny od minimální mzdy - nebo jestli tam mám od 15 000 - až dál, mohli jste si tam dosazovat, je výhodnější pan premiér. Když jsem porovnávala jednotlivé návrhy, tak jediný návrh pana poslance Ferjenčíka, který byl s tou nejvyšší slevou 33 a něco, jestli to říkám správně, byl výhodný pro příjmy od 15 000 do 19 000, pak už byl zase nejvýhodnější Andrej Babiš. Máte to všichni členové rozpočtového výboru k dispozici. Tak se na to prosím podívejte a připomeňte si to, věřím, že jsem to neposílala pro nic za nic. Ale my pomáháme i firmám. Ty firmy na to čekají.
Připraví se pan poslanec Ferjenčík, faktické poznámky.
I to jsem řekl, že i ti, co mají více štěstí, mohou zkrátka mít více peněz. Takže nepodsouvejte mně, že si nevážím nějaké paní pokladní. Vážím si všech, kteří pracují. Vážím si všech, kteří přijmou třeba i méně ohodnocenou práci a nestojí na úřadu práce. Hrozně mě překvapuje, jak ze strany Pirátů, tak ze strany STAN, že zatímco když se tady hlasovalo o pomoci podnikatelům, živnostníkům formou dotací a subvencí na výdajové straně, tak všichni byli pro a žádná rozpočtová odpovědnost je netrápila. Proč jste tedy hlasovali pro ty výdajové subvence, výdajové dotace, kterými jsme přímo pomáhali našim živnostníkům?
Já jsem chtěl reagovat na paní ministryni. Argumentujme korektně, tady to skutečně, myslím, sem nepatří. Naopak paní Kovářová jasně tím deklaruje, že se jí nelíbí, že ta změna není žádným způsobem řešena na té výdajové straně a jde čistě na dluh. Ono je hezké srovnávat ty návrhy a říkat, jak něco je výhodnější a něco méně.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji kolegovi Ferjenčíkovi, že to paní ministryni vysvětlil za mě. Já jenom opět budu reagovat na to, že paní ministryně varovala, že všechny poslanecké pozměňovací návrhy budou mít negativní dopady do veřejných rozpočtů, tedy včetně poslaneckého návrhu pana premiéra a poslance Babiše. A jenom takový malý příklad. Vy jste, paní ministryně, z Brna, že? Brno bude mít minus jednu miliardu. Škoda, že tu není pan Faltýnek, myslím, že je z Prostějova, je to tak? Takže myslím si, že pokud říkáte, že poslanecké návrhy mají dopad na veřejné rozpočty, tak ten pana premiéra Babiše opravdu velmi významný.
Pan poslanec Hamáček, připraví se pan poslanec Juříček, poté jsem viděl, z místa že se hlásila paní ministryně, všechno faktické poznámky.
Děkuji, já už se budu snažit nevystupovat, ale jenom tři takové krátké reakce. Já navážu na paní poslankyni Kovářovou. Takže to je jedna věc. Druhá věc, jenom poznámka k paní ministryni Schillerové.
Já mám také faktickou na pana vicepremiéra, a možná začnu jedním citátem Ronalda Reagana, který se velmi hodí na dnešní situaci. Ten citát zní: Problém není to, že lidé jsou zdaňováni příliš málo. Problém je, že vláda utrácí příliš mnoho. Takže prosím, neříkejte nám, že jsme udělali nějaké jiné rozhodnutí, než tady říkáme tři roky od začátku této Sněmovny.
Já nechci, aby policisté měli předepsáno, kolik můžou najet, a pak už nesměli, protože jim dojde benzin. Nebo aby se muselo prosit po krajských úřadech o naftu pro hasiče. To bylo za vás, to nebylo za nás. Není naším cílem nějakým způsobem diskriminovat živnostníky.
Děkuji. Pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Michálek.
Ale nikomu peníze necpeme. A co se týče pana vicepremiéra Hamáčka. Děkuju za férovou odpověď, beru to, opravdu jsem se na tohle chtěl zeptat.
Pan poslanec Michálek, faktická poznámka, připraví se pan poslanec Veselý.
My tady máme tedy krizi, máme tady pandemii a jako způsob reakce zde byl představen návrh, že snížíme daně těm nejbohatším. Já jsem tím tedy dost překvapen. Způsobí to díru do rozpočtu 90 mld. korun. Nebo jestli někomu vezmeme dotace, tak komu se vezmou ty dotace? To znamená, během dvou let to vypadá, že v podstatě projíme celou spižírnu, a pak už si nebudeme skutečně moct vzít ani korunu na úvěry. Budeme mít výrazně horší podmínky. A myslím si, že bychom to neměli podpořit.
Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Veselý. Připraví se pan poslanec Dolínek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. My vám váš názor nebereme. I pro ty nejchudší. Pro nás je absurdní, a proto tady vystupujeme takto, že se k tomuto nápadu připojuje ANO, které oslovuje a bere levicové konzervativní voliče, ale prosazuje váš pravicový konzervativní názor na to, jak má stát vypadat. To je podstata toho sporu. Kdo může přispívat?
Pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Kovářová, poté paní ministryně.
Ale přece výše mzdy není podle pracovitosti. Já si to nemyslím. A vy jste řekl, že nemůžeme zdanit víc toho pracovitějšího. Tak prosím mějme úctu k těm lidem podle jejich zaměstnání, co dělají, a ne podle výplatní pásky!
Paní ministryně ve své úvodní řeči říkala, že nebude připomínat historické konsekvence. Já bych je tedy ráda připomněla. Ten důvod byl zřejmý - chtěli jste si nechat ročně těch 80 miliard. A ty vám nevadily. A nyní přichází s takovýmto návrhem, o kterém tvrdí, že zničí Česko! Jak to dopadne na naše finance? Jak to dopadne na naše obce a města? Na to vůbec nemyslíte!
V obecné rozpravě vystoupili postupně zástupci všech politických stran a poslaneckých klubů. Padly tyto procedurální návrhy, týkající se prodloužení nouzového stavu: To jsou tedy všechny procedurální návrhy, které zazněly k prodloužení nouzového stavu, se kterým se na Poslaneckou sněmovnu obrátila vláda. Z hlediska procedury navrhuji, abychom postupovali tak, jak už jsme si zažili proceduru při minulém prodlužování nouzového stavu, to znamená, aby nejprve Tolik můj procedurální návrh. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.
Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Paní zpravodajko, prosím, předneste návrh a já nechám hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Zahájil jsem hlasování. Byl jsem správně upozorněn, že u orientačního hlasování pouze pro.
Tímto jsme, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dokončili orientační hlasování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme tuto 70. schůzi Poslanecké sněmovny, já bych vám rád připomněl program dnešního jednacího dne. Ve 14 hodin by měla být zahájena 65. schůze Poslanecké sněmovny. V případě, že některá z těchto schůzí bude zahájena, aniž by byla doprojednána ta předchozí, tak je zde dohoda předsedů poslaneckých klubů, že bychom vždy tu následující ještě přerušili a dokončili tu, která je rozjednána. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Nejprve bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Janu Valachovou. Omlouvám se za přeřeknutí - poslankyni Kateřinu Valachovou. Já bych možná využil té chvíle, když se scházíme do sálu. Já jsem byl před zahájením schůze požádán, zda by krátce mohla vystoupit před otevřením bodu a otevřením schůze paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tak já bych ji požádal možná teď, že by využila toho času a vystoupila.
Děkuji za vstřícnost, pane předsedo. V posledních týdnech to tempo nárůstu počtu obětí se pohybuje mezi 150 až 200 i více lidmi denně. A já myslím, že by to pro nás bylo určitým připomenutím toho, jak vážná ta situace je. Prosím vás tedy o tuto vstřícnost.
Očekává nás teď hlasování o ověřovatelích schůze. Kdo je proti? Po dohodě všech klubů dnes zasedáme v redukovaném počtu. Konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Poslanecká sněmovna následně na své 62. schůzi dne 30. října tohoto roku svým usnesením č. 1326 prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 20. listopadu tohoto roku. Nyní tedy bychom přistoupili k vlastnímu pořadu 70. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Já jsem jenom zapomněl přečíst omluvy členů vlády. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 70. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Budeme tedy jednat pouze o prodloužení nouzového stavu. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.